V podmínkách Účtenkovky je, že za jeden den můžete poslat od jednoho obchodníka pouze jednu účtenku. Takže paní ministryně tak motivuje naše občany, že ten konkrétní občan je schopen denně navštívit 350 různých obchodů, v každém si pořídit účtenku a ještě ji odeslat do slosování. Vám to připadá legrační, ale to je skutečně 11 tisíc nákupů měsíčně a to podle mě není zdravé. Já neznám nikoho ve svém okolí, který by provedl 11 tisíc nákupů měsíčně. Tak možná tím paní ministryně zvyšuje spotřebu obyvatelstva a příjem DPH, to nevím, ale podle mě je to patologické mít 350 účtenek denně. Možná jednou za rok, já stejně nevím, 350 obchodů navštívit za jeden den, to tedy nevím. Já jsem si ten soubor stáhl ze stránek vlada.cz, pokud máte zájem. Já myslím, že vládní poslanci to čtou každé ráno, aby věděli, co přesně mají v té Sněmovně dělat. Vždycky vám přečtu, k čemu se vláda zavázala v červnu loňského roku.
Myslím si, že tato věc, která nebude stát státní rozpočet tak velké peníze, za to stojí. Neříkám, že tím zvrátíme tu nedobrou situaci, kdy jazykové kompetence v České republice nejsou na nejvyšší úrovni, ale myslím si, že je to jeden z kroků, v rámci kterého bychom mohli motivovat naše spoluobčany a naše děti, aby se do jazykových kurzů přihlašovali a aby měli ambici si dělat jazykové zkoušky a aby své jazykové kompetence doplňovali. Všichni dobře víme a všichni si pamatujeme, co způsobila lihová aféra, co znamená, když vysokými daněmi motivujeme lidi, aby si pálili alkohol sami, aby si ho vyráběli nějakým způsobem pokoutně. Nemyslím si, že teď je vhodná doba k tomu přidávat a zdražovat jim ten život ještě více. Myslím si, že bychom měli být rádi za to, že si tvoří rezervy nad rámec povinné legislativní regulace, a my bychom těmito opatřeními neměli toto riziko zvedat. Prosím, odmítněme tento zdražovací balíček.
To byl pan poslanec Jan Skopeček. Jeho vystoupení hned z kraje vyvolalo dvě faktické poznámky, paní poslankyně Kalátové a poslance Jaroslava Faltýnka. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ale když jsem se potom nad tím zamyslel, tak se vám musím omluvit. Nesmál jsem se vám, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, smál jsem se tomu, že tady ve Sněmovně vlastně je pouze jeden matador z ODS, který si pamatuje vyrovnaný rozpočet - teď tady zrovna s námi nesedí, to bylo v roce 1995, je to Marek Benda.
Protože ano, přišlo před pár lety kontrolní hlášení. Jednalo se v tomto případě o dramatické zvýšení administrativní zátěže pro plátce DPH. Protože kontrolní hlášení nepřišlo jen jako pomůcka pro stát, ale jako nástroj kontroly se šibeničními lhůtami a pokutami, které provázejí nesplnění kontrolního hlášení. A to vše zapadá do koncertu, které tady Ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO dlouhodobě vytváří. Vytváří se zde těmito kroky atmosféra netolerance vůči drobným administrativním pochybením. Podívejme se třeba na lhůty kontrolního hlášení. A lhůtu nelze nijak prodloužit. A teď to začne. Představte si, že funguje sám na sebe a má jedinou externí účetní, kde není zastupitelnost. Nepřijde vám ta lhůta pěti dnů pro ty nejmenší opravdu šibeniční? Škoda na straně státu by se žádná nestala. Stát by vybral své daně. Jenom bychom tím mnohým živnostníkům pomohli od zbytečných, mnohdy stresových situací a vytvořili tím trochu přátelštější podnikatelské prostředí. Tvořit přátelské podnikatelské prostředí v naší zemi bychom potřebovali, protože zatím se tvořilo poslední roky spíše nepřátelské, netoleranční podnikatelské prostředí, a zvyšovala se přísnost státní moci. To jsme ale na tebe hodní, je to jenom tisíc korun. Zapomněl jsi, museli jsme tě vyzvat? Sice jsi podal kontrolní hlášení, ale neopravil jsi či nezměnil údaje, u kterých máme pochybnosti? A to jsme ještě taková milá a přátelská Finanční správa. Nedej bože, abychom se špatně vyspali a nezačali si o tobě, milý podnikateli, myslet, že tím maříš správu daní. To by byla pokuta do 500 tisíc korun. Takovouto atmosféru v podnikatelském prostředí jste vytvořili. A jak už jsem vám říkal, kvůli inflaci je jich stále více a více. Dle údajů z registru daňových subjektů Ušetříme jim nervy spojené s extrémně krátkými lhůtami a brutálními pokutami vyplývající z povinnosti týkající se kontrolního hlášení. A zejména tím uspoříme jejich čas a nervy. Navzdory tomu Ministerstvo financí trvá na nesouhlasu s tímto naším pozměňovacím návrhem. Je to pro mě, musím říct, velmi překvapivé, protože na jednu stranu trvá ministerstvo na zachování hranice 1 milion korun, a tím chce, aby v režimu DPH bylo co nejvíce podnikatelů. A my máme zprávy od mnoha podnikatelů, z mnoha oborů podnikání z různých míst republiky, že dobrovolnou registraci Finanční správa značně komplikuje a blokuje. Klade naprosto mnohdy nesmyslné požadavky na žadatele a hází jim klacky pod nohy. Finanční úřady totiž důsledně požadují doložit existující ekonomickou činnost a další podrobné informace nad rámec povinných registračních údajů. Mnohdy požadují finanční úřady nad rámec tohoto komunikaci toho žadatele s jeho obchodními partnery.
Neznám nikoho, kdo by těchto pět slov takhle poskládal vedle sebe v normálním životě. Bohužel znám hodně úředníků, kteří je běžně takhle skládají vedle sebe a dávají nám je do důvodových zpráv. Při některém jiném tisku jsem se ptal paní ministryně, jak je to s registrem hráčů. Registr hráčů nefunguje tři roky poté. Až po tomto vyhodnocení vláda sama říká: případně navrhneme změny. - Naše milá vláda posiluje odolnost finančního trhu tím, že ho dodatečně zdaní. No tomu říkat posilování odolnosti? A možná se na tom hnutí ANO shodlo i s komunistickou stranou, to skutečně nevím. Tři z těch pěti věcí vláda dělá přesně naopak a na dvě ani nesáhla. Někteří z kolegů už o tom mluvili, a to je to celkové daňové zatížení. Ono je to horší. To jsou čísla, která vás usvědčují z toho, že tady můžete šermovat slovními výrazy, že jste snížili daně. To je legitimní politický střet. Nemáme.
A to usnesení by znělo: "Poslanecká sněmovna
Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Ještě než mu udělím slovo k faktické poznámce, konstatuji, že se na několik minut nebo desítek minut omlouvá pan ministr kultury, který jde zahájit světový festival spisovatelů a těší se, že se vrátí do plné rozpravy. Takže mu přejeme úspěch při zahajování.
Já mám opravdu faktickou poznámku k vystoupení předřečníka. Kdo jste byl na tom semináři, tak víte, a je to zcela v rozporu s tím, co nám tady řekl kolega Feranec, a já mu věřím, protože to tady řekl fundovaně, že majetek klesá. Pan generální ředitel nám tam, a myslím, že dvakrát, řekl, že majetek České televize stoupá. To je jedna věc. A druhá věc. Mě by zajímalo, jestli to tady někdo víte, jakou dobu se zabývala rada projednáváním těch výročních zpráv.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka.
Děkuji za slovo. Ono asi nemá příliš smysl reagovat na ta vystoupení, ale přece jenom alespoň na to poslední. Když kolega Plzák řekl, že Rada České televize se zabývala projednáním výroční zprávy velmi krátce, tak to je absolutní nepochopení. Rada České televize tvoří tu výroční zprávu. Jestli bylo nějaké zasedání finální, kde ji schválili, a to trvalo nějakou krátkou dobu, to jistě mohlo být, ale samozřejmě předtím tu zprávu museli vytvořit. A jistě, tak jak zaznělo mnohokrát i od radních, tak nad tím strávili desítky hodin. A stejně tak je to s tím projednáváním rozpočtu. To je, jako když my tady dostaneme nějaký tisk, tak ho studujeme v kanceláři, doma, konzultujeme, a pak tady na plénu ho projednáváme a třeba je to projednání velmi krátké. Ale nedá se říct, poslanci se nějakým tiskem zabývali dvě minuty, tak se na to vykašlali.
Nyní faktická poznámka pana kolegy Ferance. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Ferjenčík.
Děkuji, pane předsedající. Každý z nich dostal za úkol vytvořit část té zprávy. Rada České televize si rozdělila ty jednotlivé úkoly podle specializace jednotlivých radních a ti zodpovídali za část tvorby té zprávy. Netvořili ji v jeden okamžik a najednou. Takže já bych docela uvítal informaci o tom, kolik minut opravdu jednali o schválení té zprávy.
Nyní pan kolega Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Takže prostě to, jak dlouho trvá to závěrečné jednání, je přece úplně irelevantní a nic to nevypovídá o tom, jakou energii ta instituce tomu dokumentu věnovala.
Já nemohu s kolegou předřečníkem prostřednictvím pana předsedajícího souhlasit. Není to jedno. Podle toho ten rozpočet vypadá.
Zároveň bych ráda upozornila, že v příštích dvou týdnech bude vláda schvalovat novelu zákoníku práce, na které se dohodla nejenom koalice, ale také všichni čtyři sociální partneři.
Já bych se ráda v této interpelaci věnovala tématu dětí, které mají už tak dost těžký start do života. Jde o to, že dostávám podněty například z OSPODů, že i v rozporu s jejich návrhem, aby dítě šlo do pěstounské péče, když se o něj nemohou starat jeho rodiče, aby mělo toho jednoho člověka k sobě, tak rozhodnutím soudu jsou děti umísťovány do třeba kojeneckého ústavu. Podobně jsou rozporné situace v krajích, co se týče svěřování pečlivě vybraným osvojitelům na takzvané předběžné opatření.
Poprosím paní ministryni o odpověď.
Tady vás můžu ujistit, že tedy poběží tato vzdělávací akce dál a že nebude omezena. Podmínky posuzuje v každém případě skutečně individuálně, takže třeba když určitá pěstounská rodina má sedm dětí v péči, není žádoucí svěřovat asi další dítě. Pokles využívání ústavní výchovy ve prospěch individuální výchovy je tedy jaksi znatelný.
Tak prosím, máte slovo.
Děkuju moc za odpověď. A jestli sledujete to, když je rozpor s návrhem OSPODu.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Vojtěchu, již pět let je několik tisíc obyvatel bydlících v okolí Autodromu Most vystaveno obrovské hlukové zátěži, která ničí jejich fyzické i psychické zdraví. Pravděpodobně se vám dostane možnosti vyslechnout si na vlastní uši to, s čím se musí místní obyvatelé dennodenně potýkat.
A my máme tři měsíce do spuštění toho prvního systému. Vy sama jste uvedla, že to není jednoduché. Jsou tam samozřejmě ty spory, které se vedou přes ÚOHS, si dovedu představit. Mně jde tedy o to, jestli to spouštění nového systému, tedy před pěti měsíci, to znamená v osmém měsíci letošního roku, byla provedena ta zkouška, jestli byla úspěšná. To je první otázka. Na to jsem se ptal. U toho prvního máte mít zkoušku v srpnu za sebou.
Děkuji.
Všechno běží. Za druhé.
Prosím, máte slovo.
Tak teď si rozumíme, paní ministryně. Rozumím vám velmi dobře. Vy máte situaci, kde máte dvě možnosti řešení. Protože ve vašem vystoupení bylo jasné, že tam to zpoždění nastává. Takže já bych rád věděl, kdy nám můžete dál další informaci. Ale tyto otázky jsou logické z té vaší odpovědi. Myslím, že nejen já to chci vědět, protože je to záležitost, která má svoje konsekvence.
Je to systém, přes který protéká ročně přes 80 mld. korun na dávkách. Děkuji.
Prosím, máte slovo.
De facto dva systémy souběžně, výsledek nula. To je debata rok stará mezi mnou a paní ministryní. A je jedno, kdo je dodavatel. Ale mně tady chybí něco jiného.
Finálně pak byly velmi vágní sliby ohledně využití zahraničních zkušeností. Opět jako Česká republika se můžeme zapojit do evropského projektu umožňujícího jakési sebehodnocení občanů. Zajímá mě, zda to skutečně učiníme.
Děkuji, pane předsedající. My nevíme, co jsou momentálně priority našeho předsednictví. My se doslýcháme a dočítáme z médií, že je sníženo financování o téměř polovinu. Schválila to vláda. Víme, že část ministrů sociální demokracie s daným snížením nesouhlasila. Vy, vládní poslanci, jste nám to neschválili. Daný bod nebyl zařazen. Potom posloucháme proslov premiéra vlády, který říká: já vám ty informace klidně poskytnu, tak se mě na to zeptejte, není žádný problém vám o tom promluvit. Tak proč jste nám, milí kolegové, neschválili na program bod informace o předsednictví České republiky, když sám váš pan premiér nám tu informaci chce poskytnout. A já bych tedy požádal pana premiéra o jasnou informaci, jak to s naším předsednictvím bude.
Pan poslanec tu před chvílí byl, a pokud se tedy neobjeví, tak jeho interpelace propadá. Pane poslanče, jste na řadě. Prosím o dodržení času.
Tak jsem to stihl akorát. Děkuji za slovo. Znamená a týká se toho, že nepůjde vyhostit uprchlíky, kteří se v naší zemi dopustí závažných trestných činů a kterým v jejich zemi hrozí nebezpečí. Tak my tady budeme držet lidi, kteří tady budou páchat trestnou činnost, dávat jim sociální dávky, budeme je živit a nesmíme je vyhostit? Je to v zájmu českých občanů? Je to v zájmu českých občanů? A jestli je to pravidlo, které přebíráme z Evropské unie, tak komu sloužíte, pane premiére? Evropské unii, nebo českým občanům?
Interpelace se týká hromadných žalob. Předloha vládního návrhu zákona o hromadných žalobách byla poslána a postoupena na vládu již v létě a doteď nebyla projednána. Je to zcela zásadní tisk, který může proměnit podobu civilního procesu. Děkuji za odpověď.
Také děkuji. To byla poslední interpelace ze seznamu přihlášek.
Tato agentura však nemá žádné pravomoci a může pouze občany napomenout nebo přestupky a další přečiny hlásit Policii České republiky.
Nyní prosím pana poslance Poura, který bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci: kdy se sociální dávky nevyplatí víc než práce.
Vážená paní ministryně, obracím se na vás jako na ministryni práce a sociálních věcí s následující otázkou. V rámci poslaneckých dnů se na mě obrátila řada nespokojených občanů. Jejich problém měl společného jmenovatele: osobní zkušenost s občany zneužívajícími sociální dávky. Občané jsou znepokojeni tím, že v dnešní době se řadě lidí vyplatí nepracovat a být doma na sociálních dávkách.
Pak zde ještě mám omluvu, která přišla nyní. Dnešní jednání zahájíme bodem 317, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu Konstatuji, že na pořad jednání 35. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z tohoto důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. A nyní už můžeme přistoupit k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Paní ministryně je přítomna, takže můžeme pokračovat. Já zahajuji rozpravu.
Na předchozím jednání jsem načetl doplňující otázky, které mne vedly k tomu, že jsem nesouhlasil s odpovědí paní ministryně práce a sociálních věcí. Vím, že to není zcela v rukou paní ministryně. Těším se na odpověď paní ministryně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V rámci této kontrolní skupiny dochází mimo jiné ke kontrole milníků stanovených v rámci integračního harmonogramu. V podstatě pokud dojde k jakékoliv odchylce, ať již v řádu dvou týdnů, nebo částky dvou milionů korun, tak bezprostředně kvůli těmto... Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tu otázku. Myslím, že to je zcela zásadní diskuse. Vezmu to postupně. Správně jste řekla podíl současných jaderných elektráren dukovanských a temelínských. O co se jedná? V tuto chvíli nikoli že budeme pět let diskutovat o tom, jestli bude další rozšíření, to bylo myšleno v těch médiích ve smyslu Temelína. V tuto chvíli je jednoznačně rozjednaná cesta pro výstavbu bloku číslo 5 v Dukovanech. S tím, že na začátku července bylo připraveno vládní usnesení, na konci srpna proběhla EIA, v tuto chvíli finalizujeme dohodu s ČEZ, kde se dojednává tzv. investiční model a dodavatelský model.